Zásadně odmítám, že by to byl prodlužní schodek, a zásadně odmítám, že vláda něco prožrala. Naopak, vláda zachránila pracovní místa, zachránila v tuto chvíli lidem životní úroveň, a samozřejmě nekončíme.
Prosím, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Já překvapuji sám sebe, že vystupuji k rozpočtu. Pokusím se mluvit o trošku jiných věcech, než jsou čísla, investice a taková ta ekonomická slova. Například že si něco koupí, jestli se mohou zadlužit, jestli na to mají, jestli mají z čeho to splatit, a úplně stejně v Parlamentu lidé sledovali debaty, kdy se poslanci přeli tu o 5 milionů, tu o 10 milionů a třeba o 100 milionů. Tady dnes často padá, že ta debata je bezprecedentní. Já myslím, že není. Tak já teď navrhnu jiný termín. To bylo takové období falešné bezstarostnosti. Že je to přesně naopak. Mám velkou obavu z toho, že schválením tohoto dluhu a dluhů dalších nám bohužel ještě nebezpečně vzroste to, čemu se říká nároková společnost. Tenhle cíl je nedosažitelný a myslím si, že to vláda brzy pozná. A obrácená poloha pana Babiše spočívá v tom, že najednou miliarda, biliony sem, biliony tam.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, dámy a pánové, já si dovolím na ctihodného kolegu vaším prostřednictvím, pane předsedající, zareagovat. A chleba stejně levnější nebude. Tak zkusme se zamyslet, aby ten chleba levnější byl, protože my v KSČM si opravdu nemyslíme, že tady jsou lidé, kteří tady žijí nad poměry, že tu jsou zaměstnanci, kteří mají těch peněz hromady a můžou si klidně spořit a můžou si užívat toho, co vydělali.
Ať už to byla podpora cestovního ruchu, podpora ubytovacích kapacit. Zaujal mě pan předseda Stanjura. Řekl, že ta pomoc má být rychlá, má být masivní a má být chytrá. Já netvrdím, že všechno bylo nejchytřejší, co jsme udělali. Určitě ne. To by bylo bez pokory a bez přiznání jakýchkoli chyb, a to by nebylo správné. Mohli jsme je více promyslet. Omluvou nechť nám je to, že jsme to dělali ve velice krátkém čase. Ale stojím si za tím, že podpora byla rychlá, je rychlá a je masivní.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Pane poslanče, vy se hlásíte na faktickou, ale s přednostním právem tím pádem, protože už jsme ukončili obecnou rozpravu.
Promiňte, že jsem nejprve zmáčkl tu faktickou, protože já časově nechci překročit ten limit pro faktickou poznámku. Jenom reakci na paní ministryni. Takže ta reakce nebyla ani rychlá, ani masivní. A kdyby byla rychlá a masivní, tak bych skutečně pro tu rychlou, masivní a jednorázovou pomoc možná zvedl ruku i pro deficit ve výši 500 mld. korun. Kdyby bylo zřejmé, na co to je, že je to rychlé, že je to masivní a především že je to jednorázové. Jenže vy ten deficit rozpouštíte do dlouhodobých závazků. A i těch 300 bude zločin. A míň jak 300 v tom srpnu neřeknete. Když neřekne 400, budu příjemně překvapen. Ale i když řekne 300, bude to zločin! Promiňte, já nechci říct, že nemáte, protože jste ještě nehlasovali. Ale vyzývám vás k elementární odpovědnosti k dětem. Vy tu zemi chcete zničit, pokud na tuhle trajektorii chcete jít! A já vás prosím, abyste to nedělali.
Nyní tedy proběhla závěrečná slova, takže budeme hlasovat o prvním z návrhů. Myslím, že jsme se všichni přihlásili, kdo mohl. Takže já tedy sdělím, o čem budeme hlasovat. Stejný návrh v podstatě přednesl také pan poslanec Bartošek a pan poslanec Klaus. Pan poslanec Kalousek ho ještě doplnil návrhem usnesení, o kterém však nelze hlasovat, protože v tomto bodě nemůžeme o usnesení hlasovat. Takže všichni víme, o čem budeme hlasovat. Návrh na vrácení byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Předseda Poslanecké sněmovny navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. A já se táži - navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný návrh nevidím, takže přistoupíme k hlasování. Zahajuji hlasování teď. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru. Předseda Poslanecké sněmovny nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Tak, žádný návrh nevidím. A nejprve tady zazněl návrh pana poslance Bartoška, abychom zkrátili lhůtu o 50 dní. Kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Z přebytku důchodového účtu. Z přebytku důchodového účtu! A to byla jediná změna výdajů. Ani koruna do investic, 70 mld. navíc. To se vlastně ušetřilo samo. Já to chápu, to nekritizuji. Nevím, proč vláda zrovna sáhla tady, ale budiž. Ani my jsme o tom nemluvili v té hektické době, kdy jsme projednávali desítky zákonů a měli jsme na přípravu řádově hodiny. Tady u toho bych se zastavil. Když se podíváme na plnění rozpočtu za prvních pět měsíců, tak ty odhady nesedí. Proto je namístě říci, že projednáváme předčasně tuto novelu. Všechna čísla, která cituji, jsou pouze čísla Ministerstva financí, žádný jiný materiál než sněmovní tisky, tabulky a informace, které publikuje Ministerstvo financí, jsem si dneska ke svému vystoupení nepřipravil, takže mluvím jenom o číslech Ministerstva financí. Takže obrovský propad. Já vím, že tam už byl prognózován kompenzační bonus v tom dubnu, ale i tak ta částka prostě nesedí. Došlo k odhadu i sociálního pojištění. O tom jsem nemluvil. A to už tam byly ty vlivy toho, že byly například odpuštěny minimální zálohy po OSVČ na sociální pojištění. Těch čísel je tak málo, že se neodvažuji hodnotit z tohoto místa dnes a říct: to číslo není správně. Také byl ten materiál poměrně útlý. To znamená, mimo kontrolu Poslanecké sněmovny. Je opravdu úsměvná snaha komunistů tvářit se jako opoziční strana. Po vystoupeních pana poslance Dolejše a pana poslance Grospiče, kdybych nevěděl, jaká je politická situace v České republice, tak řeknu: Opozice útočí, ti to tedy strhali od začátku do konce, nenechali na tom materiálu niť suchou. Aby ve finále 8. července - no, vsaďme se. Ne, nebudeme se sázet, jen si řekněme, kdo bude pro ten rozpočet 8. července? Komunisté budou pro, nebo proti? Nevím, proč se tak stydí, prostě ta většina existuje, berme to jako fakt. Od toho 16. června se tady objevila disciplína, která už léta v Poslanecké sněmovně nebyla. Mnozí harcovníci, myslím že i pan poslanec Dolejš to zažil. Porcuje se medvěd! To si řekněme otevřeně. Nebudeme porcovat medvěda. Já si myslím, že tato disciplína, že ve Sněmovně není, mně to nijak nevadí. Když nechcete plošně snížit DPH, tak se bavme aspoň, ve kterých sektorech snížíme DPH, abychom to povzbudili. Já vím, že úřady milují dotační tituly, leštění klik, barevnější žádost, více příloh. To je hlavní důvod, proč nemůžeme podpořit tuto novelu. Největší nedostatek je, že ukazuje na bezradnost vlády, že si s tím vlastně neví rady a že vláda střílí naslepo. Možná se trefí. Přejme si to. Přejeme si to všichni, aby se vláda trefila, aby alespoň některé z těch programů pomohly české ekonomice, aby neuškodily. My si fakt nepřejeme, aby vláda střílela vedle. Kdy to skončí? Já vím, že vláda má předložit návrh rozpočtu do konce října. Ale je konec června. Paní ministryně, musíte mít v hlavě aspoň základní parametry rozpočtu pro příští rok. Kolik bude příští rok schodek? Já tomu fakt nerozumím. To máte takhle vyřešené hned. Aby přestala používat to prázdné heslo - my se chceme proinvestovat.
Nyní je zde s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím.
Nevím, jestli byste někdo chtěl mít peníze měsíc v úschovně. A tak to je v rámci stravenek. To je zpracování stravenek. Ale plus neuvěřitelné množství času. Neznám firmu, která pracuje v sektoru pohostinství, která by s tím souhlasila, které by to nevadilo. Ale tyto firmy ani nepřiznají, co udělaly. A věřte, že jich je opravdu velké procento v rámci pohostinství. A je to zase jenom z toho důvodu, v jakém stavu naše pohostinství a stravování je.
Nejsme v rozporu v hodnocení toho, zda je to vhodné, nebo nevhodné. To se dá vyřešit. Mám stejné výhrady, jaké jste tady uvedl vy. To byl skutečně detail z toho vystoupení, o kterém jsem mluvil.
Děkuji. A ještě pan poslanec Bláha s faktickou poznámkou.
To je cena zhruba toho všeho. To už jsme na osmi.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, já se chci pozastavit nad jednou věcí, která tady neustále zaznívá. Na investice třeba nezbude vůbec nic, protože bude více potřeba do sociální politiky nebo do jiných záležitostí. Vy tady plísníte vládu, a na druhou stranu se rozplýváte nad tím, kam sáhlo to Německo, jak hluboko sáhlo do kapsy, a ono na to vlastně mělo. Takže je potřeba se zamyslet, co tady hodnotíte. A pokud chcete hodnotit, tak opravdu přestaňte přehazovat miliardy vidlemi, když nikdo z vás není schopen určit, co vlastně bude nutné udělat.
Děkuji. Budou následovat další faktické poznámky.
Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Takto vysoký schodek státního rozpočtu skutečně Česká republika nepamatuje a já mám k tomu jenom jednu takovou poznámku. My si tady hodláme udělat schodek zhruba v objemu takové dostavby jaderné elektrárny Dukovany nebo takové jedné dostavby jaderné elektrárny Temelín. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Pane kolego z řad vládního ANO, že plísníme vládu. No, zvykejte si. Vláda je menšinová, vláda potřebuje toleranci, a když některé její kroky prostě nejsou na jedničku s hvězdičkou, no tak plísníme a plísnit budeme. Ale hlavně si všimněte, že ta státotvornost naše, ta kritická státotvornost míří k výsledku, k pozitivnímu výsledku. Já myslím, že samotná vláda se zamyslela sama nad sebou, pokud k tomu bílému papíru, který vůbec nespecifikoval položky, se pokusila ty položky sepsat. My to vítáme, myslíme si, že je to třeba dovysvětlit a dotvořit. To je naprosto v pořádku. Ale za tohle bych nás neplísnil.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající. Dokonce i mírné ekonomické oslabení může u takto nastavených rozpočtů způsobit vysoké schodky. To řekl Nejvyšší kontrolní úřad před dvěma lety. A bohužel na základě, na margo toho jejího hospodaření, které takto popsal Nejvyšší kontrolní úřad, my dnes musíme - nebo nemusíme. Vláda chce skokově zvýšit deficit a skokově zadlužení našich daňových poplatníků.
Já jenom v reakci na pana poslance Bláhu. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to, co jste řekl, to přesně vystihuje tu podstatu. Tak to paní ministryně přesně předložila, přišla do rozpočtového výboru, řekla: Schodek bude půl bilionu a na nic se nás neptejte. My to nějak prostě utratíme. Proč chcete znát ty detaily, za co, to vám nepřísluší. Učíme se tady novým kouskům. A v reakci na pana poslance Dolejše, opět prostřednictvím pana předsedajícího. Vy jste ji podporovali od prvopočátku, tak tady nehrajte toto divadlo.
Prosím, máte slovo.
Jistě už pustíme ty, co jsou řádně přihlášeni, ale tady si neodpustím jenom stručnou repliku. A pak samozřejmě my hlasujeme především o těch bodech, které jsou součástí našeho tolerančního patentu. Je pochopitelné, že když chceme něco prosadit, tak to musíme i zaplatit, tudíž věnujeme velkou pozornost rozpočtu. Rovnou jsme říkali, že ta rozpočtová filozofie, která se za těmito rozpočty skrývá, není naší filozofií. My bychom ty rozpočty tvořili úplně jinak. A mysleme spíš na tu budoucnost. Možná se nám vrátí trošku pravolevý souboj, ale to není od věci, protože zatím jsme se často v této Sněmovně věnovali spíše zástupným tématům.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Já si to nemyslím, že by to byl zákon roku. A vaše neúčast na projednávání tomu nasvědčuje, že mám pravdu, že to není zákon roku, že jsou mnohdy důležitější zákony. Možná bych mohl začít tím, jak hledáme přídavná jména k tomu schodku. Najednou se to nedá použít jako výsměch, když při propadu zhruba 5 % HDP byl schodek 192 miliard. A paní ministryně tady na začátku řekla, že mimořádná situace vyžaduje mimořádné prostředky.
Zároveň se podařilo prodloužit lhůtu, která při povolování dopravních staveb běží od momentu, kdy je schválena EIA, do vydání stavebního povolení na 13 let. To je neskutečné číslo. A když se podívám na dnešní pozměňovací návrh pana premiéra, který se týká kapitoly dopravy, tak samozřejmě pokud bych to chtěl hodnotit s velkou nadsázkou, tak musím konstatovat, že to, že pan premiér přednáší vlastní pozměňovací návrhy, je fakticky obstrukce. Co ten návrh přináší? Samozřejmě 20miliardové navýšení Státního fondu dopravní infrastruktury, to by asi nepodporoval jenom blázen. Já si myslím, že jsme o to usilovali už při schvalování letošního státního rozpočtu. Jaká byla reakce? Takže moje první otázka zní: Jak je možné, že najednou tady ta kapacita je? A v tomto případě se nejedná o ty již připravené projekty měst, obcí a krajů. Já se obávám, že to dopadne tak jako vždycky. Je to smysluplná položka, o které nelze pochybovat, měla by se schválit, a do konce roku proinvestována nebude a potom se prostě projí. Kdybych chtěl být vulgární, tak bych použil jadrnější výraz prožere. Problém je ale zase v tom detailu. Uctivě poděkovat. Ale já nevím, co to je ze svého, když vlastně veškerý majetek vložil do svěřenských fondů, které už mu dávno nepatří. Ty firmy už zkrátka nemá, jak tady s radostí často opakuje. Abych použil tu slušnější fondu.
Děkuji a nyní pan poslanec Kupka v obecné rozpravě.